Vážená paní ministryně, milé dámy, milí pánové, budu pokračovat krátce ve své řeči. Já se chci věnovat tomu, proč si myslím, že je důležité, aby práva uzavřít svazek dvou dospělých osob byla zakotvena právě v občanském zákoníku. Myslím si, že to je proto, že občané, kteří mají jinou orientaci sexuální, než je ta heterosexuální, jsou úplně stejní lidé jako my, nejsou to lidé druhé kategorie, a není proto potřeba mít pro ně zvláštní zákon. Nejedná se o žádnou zájmovou skupinu, o žádnou profesní skupinu, to společenství je velmi pestré, různorodé. Ta pestrost je důležitá a je potřeba si to uvědomit. A my je nepoznáme, na první pohled vypadají úplně stejně. A mě napadá takový příměr, já mám ráda seriál Červený trpaslík a tam je takový hologram, Holly nebo Rimmer tedy, a on má na čele napsáno H a je na první pohled vidět, že je to hologram. A věřte mi, že vím, o čem mluvím. Mám dvojčata, jednovaječná, úplně identické kluky, a jeden z nich je gay. Často v rámci rodiny debatujeme, jak je vlastně zvláštní, že když se narodili - narodili se předčasně, dostali plnou zdravotní péči - tak se o ně stát staral úplně stejně, a já jsem za to vděčná, vděčíme jim za život našich dětí, protože zdravotnictví je na skvělé úrovni. Pak chodili do škol. Na školy mají také stejné právo a nikdo to neřeší. To je absurdní představa, co, že by to třeba nešlo, že by najednou to nebylo umožněno? To nám přijde absurdní. A tady nastupuje ta obrovská nerovnost.

Jak budou kráceny národní dotační tituly pro municipality?

Děkuji za odpověď.
Tentokrát mám štěstí, protože interpeluji ministra, který tady sedí, takže po nějakých těch třech, čtyřech interpelacích se i něco dozvím. Zdůvodnění údajně bylo, že Česká správa sociálního zabezpečení nemá dostatečné technické a technologické podmínky, aby tu částku v lednu vyplatila. Pokud je to pravda, tak jestli se to zpětně těm lidem bude vyplácet. Takže čistě věcný dotaz z mého ranku týkající se exekucí.
Nyní má slovo pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji. Tedy pak se to upraví a promítá se to do výplat, které přicházejí důchodcům až v měsíci únoru, takže je to měsíční zpoždění, které tady prostě je.
Nebo už tam, kde se to nestihne, je to passé? To je vlastně asi nejdůležitější informace.
Přistoupíme k další interpelaci pana poslance Romana Kubíčka, připraví se dále pan poslanec Lubomír Metnar.
Vážený pane ministře, dámy a pánové, má interpelace bude krátká a stručná.
Vážený pane poslanče Kubíčku, prostřednictvím paní předsedající, rád vám odpovím na tuto vaši interpelaci. To znamená, ten návrh tady už je dneska v legislativním procesu. Tady tato definice zranitelného zákazníka by měla říci: tato množina lidí není tak jednoduše odpojitelná. Předtím, než k odpojení dojde, musí být komunikace s Úřadem práce tak, abychom toho člověka dokázali maximálně ochránit.
Přerušuji tuto písemnou interpelaci do přítomnosti ministra vnitra Víta Rakušana.
Přivolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Končím projednávání této interpelace. Nyní přistoupíme k interpelaci další. Ministryně obrany Jana Černochová odpověděla na interpelaci poslance Pavla Růžičky ve věci nákupu pásových bojových vozidel pěchoty. Zahajuji rozpravu a táži se, zda se do rozpravy někdo hlásí? Pan poslanec Růžička. Prosím, máte slovo. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Konstatuji, že jsme přerušili tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně obrany Jany Černochové. Prosím, máte slovo.
To je zvlášť pikantní, když je dneska pokladní plnění. No, bodejť, ne? Protože nic jiného neumíte! A když máte přijít na interpelace - protože nám říkáte: Máme interpelace, od čeho jsou interpelace, proč neinterpelujete? My interpelujeme, tak na ně ani nepřijdete. Takže prosím, nestěžujte si.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní bychom se měli věnovat projednávání pevně zařazených bodů z bloku Zákony - první čtení. Jedná se o bod 71, sněmovní tisk 241, novela občanského zákoníku; bod 83, sněmovní tisk 276, návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod. V případě, že budou projednány pevně zařazené body, pokračovali bychom v projednávání dalších bodů z bloku Zákony - první čtení, a to bodem 26 a dále. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 137, což jsou ústní interpelace. A nyní bychom se ještě věnovali případnému vystoupení poslanců na změnu schváleného pořadu 65. schůze. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jako první bod dnes navrhuji předřadit bod číslo 30, sněmovní tisk 8, zákon o obecném referendu.
Ještě než vám dám slovo, se zeptám paní poslankyně Šafránkové, to předřazení má být na dnešek?
Děkuji pěkně a nyní přejdeme k další interpelaci, kterou bude interpelace pana poslance Zdeňka Kettnera a bude cílit na pana ministra školství. Dále se připraví pan poslanec Vladimír Zlínský posléze.
Pane ministře, má musím trošičku upřesnit ten dotaz - ten dotaz vznikl takhle díky zkratce.
Umím si ale představit samozřejmě, že politická diskuse dospěje k nějakému jinému modelu.
Není tomu tak. Prosím, ujměte se slova.
Krajský soud Hradec Králové, pobočka Pardubice, povolil dlužníkovi, dopravci Vilémovi Bednářovi, insolvenci, aniž by dlužník prokázal úpadek. Chybělo kompletní účetnictví a nebyl zkoumán ekonomický stav firmy dlužníka. Ctíme nezávislost soudu, ovšem ne nezávislost na zákonech. Ministerstvo spravedlnosti o náhradu škody. Konec citace. Pane ministře, žádám vás tímto o prošetření věci, zjednání nápravy a písemnou informaci, jak byla věc vyřízena.
Děkuji za vaši interpelaci. Nyní přistoupíme k interpelaci pana poslance Richarda Brabce, připraví se následně pan poslanec Lubomír Brož.
Děkuji za slovo.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 Jak jinak, vláda se nevejde do jedné řady, tak je zvláštní, že na interpelacích se tam vejde úplně bez problémů, ale skutečně oceňuji, že jste si přišel tu interpelaci poslechnout. Ne tak, že by nebyl zájem na straně MŽP, ale naráží na poměrně silný, nebo já bych řekl velmi silný odpor z hlediska regionu. Protože vím, že - myslím, že včera - probíhalo nějaké jednání s obcemi, tak jsem se chtěl zeptat, jak to jednání proběhlo, jestli to můžete říct, jaký z toho máte pocit, jestli tam vidíte nějaký posun a jaké očekáváte další kroky.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, krásné dobré odpoledne.
Moc děkuji, paní předsedající.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí k návrhu pořadu schůze? Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, všechny vás tedy odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Počkáme, než se ustálí počet přihlášených. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Nyní s přednostním právem se hlásí paní předsedkyně Schillerová.
No, ani jsem nečekala, že dnes budu muset tolikrát vystupovat. Prošel jeden. Ani rodičovský příspěvek nezajímá pětikoalici, ani zákon o státní sociální podpoře, ani tělesně postižení. Jeden nám prošel. Takže to je nová doba, nová kultura, nové pojetí demokracie ve světle pětikoaliční vládnoucí garnitury.
S přednostním právem pan předseda Benda.
My jsme vám jasně říkali, že tento týden bude klidnější, že se pokusíme nějaké body zařadit. Vy jste chtěli manželství pro všechny, paní poslankyně Pastuchová s tím přišla. To, že to bylo schváleno na návrh paní předsedkyně, je úplně jiná věc. Ale vy jste řekli, že absolutní prioritou hnutí ANO je manželství pro všechny. Já jsem z toho byl překvapen, mě to netěší, ale vy jste to řekli. Teď jste navrhli několik bodů, některé jsme projednávat nechtěli, bod, který navrhl pan kolega Juchelka, jsme podpořili.
Prosím, máte slovo.
Manželství pro všechny bylo zařazeno na návrh předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. To je jediné, co vás drží pohromadě, ale jinak vás nedrží vůbec nic.
Veřejnoprávní ochrana je redukována pouze na kontrolní a metodickou činnost na úrovni krajských úřadů. Veřejnoprávní ochrana v rámci stávajících ORP je zmíněna jen tak, že bude změněna její podstata, a není tedy jasné, zda vůbec bude zajišťována z její strany poradenská, preventivní či ochranná funkce. Současný stav sociálních služeb je třeba podpořit, nikoliv vytvářet drahé sociální služby pro rodiny s dětmi, jak pravděpodobně plánujete. Žádám vás o jasné vysvětlení, v čem je současný systém problematický do té míry, že je nutné ho tak radikálně změnit, a jak v nové koncepci zajistíte závazky, které České republice plynou z mezinárodních dohod na ochranu dětí.
Dobrý den. Vytvořili jsme poměrně širokou platformu odborníků čítající zhruba zástupce 160 subjektů. Zabýváme se ještě i dalšími opatřeními, která bychom chtěli realizovat už teď, v brzké době. Pro mě osobně je opravdu velmi důležité, abychom ten systém zkvalitnili. Takže tolik asi odpověď na to, co tady zmiňoval kolega poslanec Juchelka. Děkuji za pozornost.
Prosím.
A já samozřejmě rozumím tomu, co tady pan ministr řekl. A pevně věřím, že to pan ministr pohlídá právě kvůli těm dětem.
Pan ministr má zájem o reakci?
Já si dovolím reagovat, aby moje slova nebyla posunovaná někam jinam, než jak jsem to vyslovil.
Současně samozřejmě všechno konzultujeme s výborem psychiatrické společnosti, s předsedkyní, ale i s panem profesorem Tomášem Kašpárkem, který je můj poradce pro oblast psychiatrie.
Já vám děkuji. Stačí takto? Nyní jako další je s interpelací v pořadí pan poslanec Radek Koten na pana ministra Jana Lipavského. Je omluven, dostanete odpověď písemně.
Děkuji, pane předsedající. Takže já bych vás požádal o odpověď, zda tedy bude Ministerstvo zahraničních věcí nějakým způsobem šetřit a ušetří nějaké peníze, anebo jestli jste to své vyjádření myslel vážně. Děkuji za odpověď.
Pana poslance nikde nevidím, v tom případě další interpelace pana poslance Karla Raise na pana ministra Mikuláše Beka. I on je omluven, dostanete odpověď písemně.
Dobře, děkuji, pane předsedo. Čili jde mi o to, jak to s tou miliardou vypadá, jestli tam je ta šance, a na druhou stranu bychom měli škrtat jako celý rezort 2 miliardy.
Děkuji. Pan ministr je přítomen, takže vám může odpovědět osobně.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
Debata se v minulosti někdy vedla kolem těch národních prostředků velmi vzrušeně, ale poměrně lehkomyslně kolem evropských prostředků, ať už v operačních programech, nebo v Národním plánu obnovy. V operačním programu Jan Amos Komenský je celá řada výzev připravených v tuto chvíli pro vysoké školy. Přiznávám, v tuhle chvíli nedokážu říct, kde přesně všude skončí ty potřebné úspory, zda to bude více v investiční, nebo neinvestiční části. Odpovídám tak upřímně, jak jen mohu.
Já bych měl ještě jeden dotaz, který jsme tak jako opomenuli.
Musím říct, že já jsem sledoval tu debatu v první polovině tohoto roku z jistého odstupu. Samozřejmě, ve státním rozpočtu na tento rok žádných 900 milionů není. V tuto chvíli ve státním rozpočtu naopak očividně existuje potřeba dalších úspor.
Fakticky do konce roku starostové, fyzické, právnické osoby, podávali námitky. Přišlo celkem 28 námitek, 26 od fyzických osob, 2 od právnických osob a 16 od obcí. Aktuálně ministerstvo vydalo 13 rozhodnutí, kdy bylo námitkám podaným fyzickými osobami plně vyhověno. Dále byla vydána tři rozhodnutí, kde bylo plně vyhověno obcím, a tyto tři obce budou ze záměru zcela vypuštěny. Je to Kublov, Horní Bezděkov a Malé Kyšice. Doufám a předpokládám, že budou ukončena v řádu týdnů. To si myslím, že tu fázi máme dávno za sebou, že toto všichni pochopili, jak to je. je to jiný proces než vyhlašování CHKO, vy ho moc dobře znáte, že proces aktualizace CHKO je také správní proces, ale i posuneme některé věci v rámci CHKO. Někteří mi říkali, že tam nepojedou, i proto, že nechtějí nebo se nepřipojují k nějaké řekněme tvrdé linii komunikace. Někteří naopak mě potom oslovovali, že s tím souhlasí.
Já musím měřit všem stejně v tom vymezeném čase.
A údajně má i podporu, nevím, jestli všech, ale má i podporu většiny obcí, údajně tedy rozhodně větší podporu než myšlenka národního parku.
Také děkuji, i za dodržení času.
Už jenom zareaguji, protože si myslím, že jsem dokončil. To je vlastně o tom managementu. Takže tolik asi k tomu.
Děkuji vám a my přistoupíme k následující interpelaci, tou je interpelace pana poslance Lubomíra Brože, která míří na pana ministra kultury Martina Baxu, který je omluven.
Já bych se chtěl zeptat, jaký je současný stav aktuálních termínů? To znamená tedy, jaký je současný stav v termínech v přípravě tohoto zákona?
A my přistoupíme k další interpelaci pana poslance Roberta Stržínka. A prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře Stanjuro, již několik dnů se na úrovni hejtmanů diskutuje váš záměr na změnu, respektive snížení rozpočtového určení daní u krajů.

A moc prosím, abyste opravdu mysleli v prvé řadě na práva těchto dětí, nemůžeme se tvářit, že neexistují. Jsou tady, žijí mezi námi, jsou to úplně normální, krásné, zdravé, a někdy možná i různé děti prostě. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Vaše dvě minuty, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám opravdu jenom dvě kratičké poznámky. To je naprosto bezdůvodná nějaká obava. Nikdy tady nezaznělo nic, co by obhájci tohoto návrhu mohli považovat za něco útočného, a už to zaznělo včera i dneska. A ta druhá věc je: včera tady, prostřednictvím paní předsedající, z úst paní poslankyně Urbanové zaznělo, že láska je láska a tak dále a tak dále, a dneska tady zaznělo z úst mé paní poslankyně, předřečnice, že vlastně nemohou uzavřít stejnopohlavní páry trvalý svazek. Tomu vůbec nerozumím.
Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Michal Zuna a připraví se paní poslankyně Kocmanová. A ještě než pan poslanec dostane slovo, přečtu omluvy: omlouvá se Robert Králíček od 14.30 z osobních důvodů a Julius Špičák po celý jednací den ze zdravotních důvodů.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem se chtěl ještě přihlásit k faktické na paní poslankyni Novákovou, ale jelikož to tak hezky vyšlo na můj vstup, tak tím zahájím tu mojí řeč. Paní poslankyně Nina Nováková uvedla, že láska je dána svoji trvalostí nebo opakovaně, že trvalost je dána tou láskou. Proto i já vyjadřuji podporu této novele. Děkuji za pozornost.
Nyní vystoupí paní poslankyně Klára Kocmanová, připraví se pan poslanec Aleš Dufek. Prosím, máte slovo.
O stejnopohlavních párech se často mluví jako o nějaké abstraktní skupině, jako by to vlastně ani nebyli reální lidé s reálnými příběhy. Proto vám jeden takový reálný příběh představím.